A předpokládám, že někdy začátkem měsíce února bychom měli poslat věcný návrh zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním do připomínkového řízení. Faktem je, že podle toho, co jsem tady zatím viděl a co umím odhadnout, je, že co se na vládu dostane do konce února, to asi tady má naději. Takže asi podle toho poznáme, jestli se podaří protlačit to tím vnitřním a vnějším připomínkovým řízením včas, tak pravděpodobně bude mít ještě v tomto volebním období naději.
Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Není tomu tak. V tom případě má slovo další v pořadí pan poslanec Michal Kučera, který přednese svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Děkuji. Beru na vědomí. V tom případě dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který nám přednese svou interpelaci na ministra financí Andreje Babiše.
Já mám ale informace, že dotčené obce nejsou tímto nápadem nadšené. Poukazují na to, že díky hazardu financují zdravotnictví, sport nebo turistický ruch v regionu v těch oblastech, o které se stát nedokáže tak dobře postarat.
Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová.
Zajímá mě to, jak to bude se zákonem o neziskových nemocnicích, který ČSSD před volbami v roce 2013 slibovala, a zda tento zákon se dotkne všech zdravotnických zařízení v České republice, nebo bude selektivní a bude se dotýkat třeba jenom fakultních nemocnic. Dále mě zajímá řešení přesčasové práce. Protože my se všichni tváříme, že v našem zdravotnictví je to v pořádku, ale není. Ovšem je tady jedna základní disproporce. To i v souvislosti s tím připravovaným a tolik omílaným zákonem o neziskových nemocnicích.
Jde především o děti.
A máme informace, že zde dochází k velkému tlaku a tyto orgány mnohdy rozhodují pod velkým tlakem Ministerstva práce a sociálních věcí, a to mnohdy jinak, než by samy chtěly. Zároveň jsem správně slyšela pojem správní řád.
Děkuji. Pan premiér se chystá ještě odpovědět.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci to podceňovat, nechci to bagatelizovat, určitě je to téma pro debatu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud existují takové vážné obecné poznatky, které zde zmiňovala paní poslankyně. Jenom bych chtěl, abychom skutečně pracovali na základě určitých fakt, méně pracovali na základě emocí.
Interpelace končí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem zaznamenal, že vláda na svém zasedání toto pondělí projednala návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště. Jaké postavení budou mít obce při procesu samotného výběru té lokality? Ve které fázi procesu výběru budou obce osloveny a kdo s nimi bude komunikovat? A také ještě další dvě otázky: Jak hodlá vláda zajistit, aby tyto procesy měly významnou kontinuitu a nebyly závislé na změnách v politickém uspořádání naší země?
Děkuji. V naší zemi většina lidí podporuje to, abychom šli dále cestou využívání jádra, čili zdá se, že na tom je společenský konsenzus. Nicméně zatím jsme se nedokázali úplně dobře v naší společnosti vyrovnat s faktem, že výroba energie z jádra také produkuje odpad, který je potřeba z dlouhodobého hlediska někde uskladnit. Takže není to vůbec jednoduchá situace. Nemůže se tvářit, že ten problém tady není. Potřebujeme najít nějaké systémové dlouhodobé řešení. Běží diskuse v okruhu několika lokalit. Je také možné, že bude zúžen z pohledu těch prací, tak jak jsou připravovány nebo realizovány. Byla zde iniciativa, která vznikla ještě předtím, než nastoupila naše vláda, aby byl přijat speciální zákon, který by řešil zapojení obcí do vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Ten návrh prošel připomínkovým řízením. Byl předložen do Legislativní rady vlády. Legislativní rada vlády ten návrh krajně problematizovala. Uložili jsme ministrovi průmyslu ustavit meziresortní expertní skupinu, která by zpracovala nový věcný záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, tak aby bylo zohledněno i stanovisko Legislativní rady vlády s tím, že Ministerstvo průmyslu má nově stanovený termín na předložení návrhu do 30. června roku 2018 a následně bude probíhat standardní legislativní proces. V této koncepci je uvedeno sedm lokalit, na kterých je potřeba provést geologický průzkum, a na základě vyhodnocení průzkumu bude možné zúžit tento seznam na čtyři lokality, které budou podrobeny dalším rozborům.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy a pánové. Je to problém nejméně stejně důležitý, protože samozřejmě souvisí s platy, ale i s přímou bezpečností. A co hůř, ani tento stav není naplněn a je stále 63 tabulek v našem kraji neobsazených, tedy v kraji chybí oproti stavu z roku 2010 175 policistů, a to v době, kdy se rozhodně bezpečnostní situace nelepší. Nejhorší situace je v okrese Cheb, kde chybí 21 policistů. To není moc dobrý výsledek, pane ministře. Co s tím hodláte dělat?
Pokračujeme devátou interpelací.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Často se setkávám s podněty z řad veřejnosti, které se týkají neetického a neodborného přístupu lékařů a zdravotnického personálu k pacientům, kteří jsou v terminálním stadiu nemoci. Lékaři často nevědí, jak o této těžké situaci hovořit. Pokud jde pacient v terminálním stadiu do domácí péče, nemají příbuzní informace o dalších návazných službách, jako je například možnost terénní hospicové péče, ošetřovatelské služby či služby osobní asistence. Rovněž mnozí nevědí, že si nemocný může požádat o příspěvek na péči či zažádat o zařazení do hospice. Proto se vás, pane ministře, ptám, zda by bylo možné na lékařských fakultách a zdravotních školách vyučovat v rámci lékařské etiky komunikaci s pacientem a s příbuznými ohledně zdravotního stavu pacienta, zejména pokud se jedná o terminální stav. Dále vás žádám a prosím o podporu spolupráce mezi nemocnicemi a hospicovou péči a také o zvýšení informovanosti pacienta a příbuzných o dalších výše zmiňovaných návazných službách. Tato informovanost by mohla být zajištěna mimo jiné také formou propagačních materiálů těchto návazných služeb, které by pacient a příbuzní mohli získat již v nemocnici. Pane ministře, děkuji za odpověď.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jedna je legislativní, jedna je etická. Bohužel je to špatně.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Můžeme pokročit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tento zákaz se týká samozřejmě i reklamy všech vakcín. Česká republika po zjevném zásahu farmaceutické lobby v legislativě provedla klíčovou výjimku směrnice zjevně odlišným způsobem. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty.
My jsme ve vládě vlastně schválili teď na posledním zasedání akční plán pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti právě na letošní rok, byl dohodnut se sociálními partnery. A musím říct, že jednou z klíčových priorit, kterou zahrnuje, je rozjezd čerpání evropských fondů. Letošek musí vypadat jinak. Očekávám, že bude akcelerovat čerpání ve všech klíčových operačních programech. Čili to je jedna z hlavních priorit, kterou má vláda, a budeme se jí pravidelně věnovat - rozjezd evropských fondů. Proč je to důležité? Jde o modernizaci průmyslu. Loňský rok jsme řešili EIA, řešili jsme legislativu, vykupovaly se pozemky. Letošní rok už musí být rokem získávání stavebních povolení a v ideálním případě na konci letošního roku už musí být tyhle klíčové stavby zahajovány. Měli jsme na tripartitě v pondělí, budeme mít teď na vládě příští týden seznam dopravních staveb, které připravuje Ministerstvo dopravy. To znamená, musíme se věnovat i této oblasti aktivní politiky na trhu práce. To je další priorita, kterou z pohledu letošního roku máme. Vláda je připravena podporovat dále export, čili počítáme s aktivní ekonomickou diplomacií, budeme nadále pomáhat firmám z hlediska diverzifikace českého exportu. Chceme samozřejmě řešit stabilizaci Exportní banky a EGAPu.
Dobře, děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Už jenom jednu, ale důležitou. Souhlasím s těmi, kteří říkají: nepotřebujeme plošné investiční pobídky na výroby s nízkou mírou přidané hodnoty. Čili další klíčová priorita, kterou už asi z hlediska změny zákona nedotáhneme úplně do konce, ale budou to věci, které budou připraveny pro následující volební období, a chtěli bychom modernizovat zákon o investičních pobídkách.
Děkuji panu premiérovi. Tato interpelace končí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Konkrétně jde o odměnu, kterou pan ministr Ťok přiřkl náměstkovi pro legislativu panu Kopřivovi. Víte, já rozumím tomu, když je ohodnocena dobrá práce, ale v případě náměstka ministra dopravy pro legislativu o dobré práci skutečně přesvědčena nejsem. Tak tento člověk prostě není dobrým manažerem, který si zaslouží takové odměny. Pane premiére, zabývejte se prosím touto z mého pohledu skandální záležitostí, která vrhá na fungování této vlády velmi špatné světlo.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a pan premiér má několik málo minut, nikoliv všechny na odpověď.
Děkuji. A jeden z důvodů, proč jsem silně podporovat přijetí zákona o státní službě, je, abychom do toho vnesli řád, to znamená, aby tady byla větší jistota u občanů a daňových poplatníků, že ty peníze se nezneužívají a že to je skutečně odpracovaná odměna a že to není využíváno k tomu, aby například někdo preferoval své oblíbené úředníky v rámci struktury ministerstva a jiné zase nepreferoval.
Pan ministr Zaorálek měl údajně jednat v Turecku v závěru loňského roku.
Děkuji, pane poslanče. Máme tu příjemnou změnu.
Projekt tak tvoří tři relativně samostatné části: důlní část, blok A a blok B elektrárny. Projekt byl až dosud z české strany realizován EPC kontraktorem vývozcem Vítkovice Power Engineering. To znamená Česká exportní banka a EGAP. Turecký fond pojištění vkladu jako správce se vyjádřil ve smyslu, že nehodlá elektrárnu dlouhodobě držet či provozovat. V rámci těchto jednání je třeba nadále akcentovat prioritní zájem české strany na splacení pojištěného úvěru. Tato akcionářská ministerstva se snaží společně najít nějaké řešení. Aby ta situace byla ještě komplikovanější, problém je i na české straně, protože firma Vítkovice Power Engineering se dostala do situace, kdy na ni byla vyhlášená insolvence a prochází reorganizací.
Chtěl bych se ale zeptat, přece za konkrétním úvěrem nebo rozhodnutím o úvěru muselo zřejmě být rozhodnutí minulé vlády. A potom bych se chtěl zeptat, když jste říkal, že ten turecký státní fond nechce dlouhodobě držet a spravovat aktiva nebo tu elektrárnu, tak jestli je nějaká šance, že by mohlo dojít k tomu, že ten turecký fond bude hledat vlastníka. Nebo jak se to potom bude řešit, ten majetkoprávní vztah. Kdo vlastně bude tu elektrárnu provozovat v budoucnu.
Pan ministr bude reagovat.
Pokud elektrárna má být provozována, tak bude hledat nové řešení, které je zhruba v těch intencích, které jste naznačil, pane poslanče. Buď se změní kotel, nebo se změní uhlí. Já osobně si myslím, že by to mohla být Škoda Praha, v zásadě státní firma, ale to samozřejmě bude teprve předmětem jednání, kde ta primární zodpovědnost je za manažery ČEB a EGAP. A tato firma by měla navrhnout to nejlepší řešení. Já samozřejmě jsem připraven do Turecka jet, protože je zapotřebí nejenom elektrárnu dokončit, ale také zajistit odběr elektřiny. Takže naděje na to, že tu elektřinu budou chtít odebírat do sítě, je, ale jistota nikoliv.
Já jsem velmi hrdý na to, že naše vláda třikrát zvýšila základní tarify pro policisty. Když se bavíme o resortu vnitra, tak se to týkalo konkrétně policistů a týkalo se to konkrétně hasičů. Je tedy zřejmé, že vláda se dlouhodobě opakovaně snaží v rámci ekonomických možností, které nám dává státní rozpočet, pravidelně navyšovat finanční prostředky pro příslušníky bezpečnostních sborů. Jsem přesvědčený o tom, že z hlediska jistoty příslušníků bezpečnostních sborů je vhodnější spíše pravidelné navyšování o relativně nižší částky než skokové navýšení o částku vyšší. Vláda si uvědomuje, že navyšování platů je třeba doplňovat o konkrétní opaření, které bude motivovat ke vstupu do služebního poměru. Podmínky pro přiznání náborového příspěvku stanoví ředitel bezpečnostního sboru, čímž bude možné pružně reagovat na akutní problémy v personální oblasti. Druhým motivačním opatřením je akcelerovaný služební postup příslušníků, kteří se po přijetí do služebního poměru osvědčili. Ten bude možné využít i u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se nově budou moci hlásit do výběrových řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší. Tolik velmi stručně popis plánu, se kterým přichází vláda ČR. Řešení je navrženo, je v tuto chvíli na cestě, a bude důležité, aby ten návrh nejprve schválila vláda, a poté ho schválila Poslanecká sněmovna.
Pane premiére, v podstatě z toho, co jsem vám položil, ty otázky, které jsem chtěl, byly celkem jednoduché, tak jste mi řekl, že je od toho institut ústních interpelací. Doba běží. To jsem se zeptal a vy jste mně odpověděl, a teď jste to znovu citoval: Domnívám se, že z hlediska jistoty příslušníků bezpečnostních sborů je vhodnější spíše pravidelné navyšování o relativně nižší částky než skokové navýšení o částku vyšší. Vy jste mně popsal, jak jsou příslušníci oceňovaní. V jiných vašich vyjádřeních, a citoval jsem vám vaši písemnou odpověď na dotaz jednoho z předsedů odborových organizací působících u policie, kde jste uvedl něco konkrétního, co jsem citoval. A mně přijdou ty dvě otázky, které jsem vám dal, že jsou úplně v pořádku.
Děkuji panu předsedovi vlády. Pan předseda vlády má svých pět minut na odpověď v této věci.
Je to tak. Chci vás ujistit, vážené poslankyně, vážení poslanci, že vláda klade velký důraz na to, abychom se pokusili primárně zaměstnat tyto lidi. Tady si myslím, že vláda musí postupovat rozumně, to znamená, musíme zkoumat, zdali tyto lidi nemáme tady u nás, zdali bychom primárně nemohli zaměstnat naše nezaměstnané a teprve u profesí, kde je evidentní nedostatek a nejsme schopni je pokrýt z domácích zdrojů, tak tam bychom měli umožnit dovoz pracovníků třeba z Ukrajiny. Ale zase bych varoval, tyto procesy musí být pod kontrolou, vláda je musí mít pod kontrolou. Měli by přicházet pracovníci z regionů, které jsou nám kulturně a nábožensky blízké, abychom si nezadělali na problémy do budoucna. Zpráva, která je dobrá, je, že mezi ministerstvy, která dokázala loni čerpat nejlépe evropské fondy, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to díky tomu, že se nám daří zapojit evropské peníze do podpory aktivní politiky zaměstnanosti. Je snaha využívat konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V tuto chvíli už bylo poskytnuto zhruba 644 příspěvků na dojíždění pro lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, našla se jim práce nebo oni si našli práci, a pomáháme jim se s tím vyrovnat, s těmi náklady, které jsou spojeny s dojížděním. Byl zaveden také jednorázový příspěvek na přestěhování, ale ten, jak se zdá, zatím příliš velké využití nenašel. Standardně používáme veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a používáme také rekvalifikace. Já jsem rád, že Ministerstvu práce se v tomto směru daří a patří mezi ta ministerstva, která začala čerpat nejrychleji v loňském roce už nové evropské fondy, ale využíváme také domácí finanční prostředky. To, co je ale strašně důležité, je také motivace pracovat, výše mezd, které jsou nabízeny. Cílem tedy je co nejvíce lidí dostat na trh práce, využít dobré hospodářské situace, co nejvíce snížit počet lidí, kteří jsou dneska ještě stále v evidenci.
Je tomu tak. Děkuji paní poslankyni Markétě Wernerové.
Souhlasím s tím, že to je dobré opatření. Když už byla řeč o Karlovarském kraji, já jsem nedávno navštívil vedení úřadu práce. Diskutovali jsme právě o situaci v jednotlivých regionech.
Vaše interpelace bude odpovězena písemně.
Děkuji za slovo.
Také děkuji, pane poslanče. Dám slovo panu poslanci Mackovíkovi, který bude přednášet svou interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane poslanče. Interpelace směřuje na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Já vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí se svou interpelací je paní poslankyně Věra Kovářová. Dávám slovu panu poslanci Radimu Holečkovi, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane ministře, Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud vyměřil 22 lékárnám kvůli nelegálnímu vývozu léků pokuty ve výši 34 mil. korun. Hovoří se u uzavřených případů o objemu 149 mil. korun. Jedná se opravdu i o léky, u kterých si lékárníci často stěžují na jejich nedostatek. Do kterých zemí se nejčastěji nelegálně vyváží? Jak rozlišíte legální reexport od nelegální činnosti?
Slovo dávám panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který bude přednášet interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Protože neznám příliš mnoho oborů, kde by takovýmto způsobem byly pokřivené ceny. Podle mého názoru by bylo jednoznačně lepší, kdyby se cena zreálnila, farmaceutické firmy, případně distributoři dodávali za reálné ceny a nemocnice platily reálné ceny. Chci znát váš názor, jak s tímto naložíte a jestli i po fakultních nemocnicích budete požadovat, aby nakupovaly za reálné ceny, a zpětné bonusy byly odstraněny.
Já také děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče.
Co vy si, pane ministře, o celé věci osobně myslíte vzhledem ke skutečnosti, že advokát Jan Švarc byl Fajádovým advokátem?
Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Nyní má slovo pan poslanec Michal Kučera, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu práce se však mění podmínky pro získání nových uchazečů. Pokud známe legislativní proces, víme, jak to může dopadnout. Je to zásadní připomínka z Ministerstva financí. Poslední z bodů, který zde mám, je případný požadavek na zvýšení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. Pokud mi, pane premiére, dokážete odpovědět aspoň na tyto dvě poměrně jednoduché otázky, budu velmi rád.
Já vám také děkuji.
Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nyní k té interpelaci pana poslance. Já bych mu chtěl především poděkovat za to, že se tady intenzivně zajímá v Poslanecké sněmovně o růst platů policistů, protože to není první interpelace v této věci. Věřím, že do budoucna bude méně důvodů, aby mě pan poslanec Ondráček interpeloval, protože postupně se posouváme ke zlepšení situace policistů. Já bych byl také velice rád, kdybychom se posunuli ke zlepšení situace při náboru nových policistů.